Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku.
V dalším pak reaguji tímto pozměňovacím návrhem na zkušenosti z nemocničního provozu. V praxi pak nastává zbytečná třecí plocha, kdy lékař dítěte nespatřuje ve zdravotním stavu dítěte potřebnou celodenní přítomnost rodiče. Neříkám, že se to stává, ale sem tam se to může objevit. Já jsem si schválně dohledal podobné případy z posledních pěti let a nejsou úplně raritní. Prostě objevují se. Tedy předpokladem je, že zemřelý za svého života nevyslovil zákaz u poskytovatele, lékaře v nemocnici. Opět jsme to intenzivně diskutovali a i tento pozměňovací návrh, pokud jsem správně informován, má podporu Ministerstva zdravotnictví a příslušného legislativního odboru. A pokud zákon pak říká, že to právo by měla mít pojišťovna, nastal by problém, a není důvodný, a zejména účelný přenos tohoto práva na pozůstalé dědice nebo na osoby blízké, což může skýtat i několik desítek osob. Ten třetí je nejstručnější a týká se v podstatě revizních komisí. Revizní komise by měly sloužit přezkoumávání rozhodnutí zdravotních pojišťoven a považuji je za naprosto žádoucí. Myšlenka se ubírala nejspíše správným směrem, ale její zpracování už nedomyslelo všechny konsekvence. Která z komisí bude v jakém případu příslušná? Kdo bude určovat, která komise bude ten který případ řešit, které bude ten který případ přidělen? A to všechno by mohlo nastat. Domnívám se tedy, že tento pozměňovací návrh, který se týká komisí zdravotních pojišťoven, by měl, pokud bude přijat, zjednodušit a zrychlit řešení. Já to zase podrobně zdůvodňuji v té zprávě ohledně tohoto pozměňovacího návrhu. A jistě o tom budeme debatovat jak na zdravotním výboru, tak ve třetím čtení. Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem vás zdržel.
Já vám také děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.
Nevím, jak to tam bude podrobně napsáno, ale obávám se, aby nebyl problém. Protože ono pokud je absolutní přednost, tak jak to provedete, když nemáte postel, nemáte prostor a to dítě je v nějakém stavu, kdy potřebuje hlavně zdravotní péči. Můžete tam toho dotyčného nechat, ale máte nějaké předpisy ohledně provozního řádu a tak dál a tak dál. Není to úplně jednoduché. A druhá věc, kdy ten problém je širší: to není jenom u dětí do šesti let. A tam je to potřeba řešit.
Určitě je prostor, aby podal někdo další pozměňovacími návrhy.
Tak to aspoň funguje ve východních Čechách.
Já se bavím jenom o dětech do šesti let.
Mám žádost o odhlášení. Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen a vyšetřovací komise byla zřízena. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 14. dubna tohoto roku. Bod byl přerušen po zahájení obecné rozpravy. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci.
Druhý pozměňovací návrh se týká rozvoje elektronické preskripce v oblasti vakcín. Další pozměňovací návrh pod číslem 8114 předkládáme společně s kolegy. Jsme v tomto směru jedni z lídrů v rámci Evropy.
Děkuji vám a další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Válek.
Konečně se začínáme blížit kvalitě léčby v Evropě, co se tohoto týče, někdy ji i předbíháme - to je potřeba na férovku říct - a investujeme do zdraví. Proto bylo potřeba ten systém novelizovat. Já se ale obávám, že některé části novely tak, jak jsou koncipovány, by mohly mít úplně opačný efekt, a k tomu směřuje ten můj pozměňovací návrh. Místo zvýšení dostupnosti moderní léčby by se mohlo reálně stát, že dojde k jejímu omezení, prostě proto, že ta formulace není z mého pohledu úplně optimální. Protože tyto léčbu hradí pojišťovny, a ne stát, a ty by měly být ty, které rozhodují. Domnívám se, že pojišťovny by měly hradit především tu léčbu, která je drahá, která je náročná, kde na ni pacient nedosáhne, a neměli bychom vystavovat naše pacienty tomu, aby museli pořádat sbírky.
Takže to je ten jediný důvod. My jsme v mezidobí připravili novelu vodního zákona, jak bylo řečeno, připravili jsme a měříme dneska intenzivně, už teď, v této chvíli, několikrát týdně se měří kvalita vody na Bečvě. Připravujeme automatický monitoring vody na Bečvě. Máme celou řadu konkrétních věcí, které už nejenom připravujeme, ale realizujeme, a shodujeme se i ve změně legislativy s mnohými navrhovateli. Jen máme jiný názor na to, zda paralelně s vyšetřováním Policie České republiky zřizovat vyšetřovací komisi, která vlastně v tu chvíli se bude snažit dělat to samé. Nic víc, nic míň, jenom tohle jsem chtěl říct a vysvětlit důvod.
Myslím si, že se shodujeme v tom, co říkal pan ministr, v tom cíli. On mluvil o tom, aby ta kauza co nejdříve skončila. Poslanecké sněmovny na devět a stanovuje paritní způsob jejich volby, přičemž každý poslanecký klub smí nominovat jednoho člena komise." Tolik návrh usnesení.
Tak prosím.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, budeme pokračovat v našem jednání. Nejdříve vás seznámím s omluvenkami. Nyní tedy nic nebrání tomu, abych otevřel bod jedna pořadu této schůze, tedy Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Pro pořádek, já jsem s kolegou panem poslancem Bauerem domluvený, domluvili jsme se, že vystoupíme v tomto pořadí. Pokusím se vám možná trochu podrobněji, než je obvyklé, vysvětlit, proč návrh tohoto zákona v této době je mimořádně nešťastný a mimořádně špatný. Od března loňského roku máme v České republice pandemickou situaci. Já tady budu dneska hájit zejména zájmy malých a drobných podnikatelů a zaměstnavatelů. Pokud si vezmeme malou firmu, která má 10 zaměstnanců, tak pokud se drží zákoníku práce, tak v tomto roce jejich zaměstnanci budou čerpat 200 dnů dovolené. Jedním z argumentů navrhovatelů je, že v mnohých podnicích již dnes zaměstnanci mají pět týdnů dovolené, a také se argumentuje postavením státních zaměstnanců. Dneska mají všichni zaměstnavatelé i zaměstnanci vlastně svobodnou volbu, a když chtějí, tak si mohou domluvit pět týdnů dovolené, mohou si domluvit šest týdnů dovolené. Záleží to prostě na domluvě každého zaměstnavatele s jeho zaměstnanci. Myšlenka pěti týdnů dovolené je populární. Kdo by to nechtěl?
Dobré odpoledne. Z toho důvodu výsledek oznamujeme až teď v jejím pokračování. Konstatuji, že včera se voleb zúčastnilo 171 poslanců a poslankyň. U obou voleb také bylo odevzdáno zpět 170 hlasovacích lístků. Jeden lístek v obou případech odevzdán nebyl. V tomto druhém kole tedy byl pan Tréšek zvolen a volba končí. Druhá volba. Paní Lenka Králová 84 hlasů, pan Marek Poledníček 75 hlasů. Volba je bohužel neúspěšná a končí. Jedno místo zůstává neobsazené. V té souvislosti hned, kolegyně, kolegové, vyhlásím nový termín pro podávání návrhů. Je to z toho důvodu, že tam se jedno místo opět uvolní. Bude to na konci dubna, kdy končí mandát našemu kolegovi, panu poslanci Janulíkovi.
Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Pokud se již do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Takzvanou izolačku dobře znáte. Jen pro vaši informaci, je to levný nástroj pro kontrolu pandemie, protože v tuto chvíli stále vykazujeme nízkou úspěšnost trasování. Důležitost dodržování izolace poroste, a to právě s přechodem od plošných opatření k těm cíleným. Zároveň zaměstnavatel neprochází složitým administrativním procesem, příspěvek si odečte z odvodů. To znamená, že izolačka zafungovala. Dosavadní náklady - a je potřeba říci, že máme čísla ze 16. dubna - tak bylo k 16. dubnu podáno 61 % přehledů od zaměstnavatelů za březen. To znamená, že dosavadní náklady za izolačku za měsíc březen byly 465 milionů korun. Pokud bude tento návrh zákona schválen a izolačka prodloužena o další dva měsíce, tak při očekávaných projekcích dalšího vývoje pandemie očekáváme celkové náklady na ty další dva měsíce 300 milionů korun, 200 milionů za květen a 100 milionů za červen. Toliko k tomuto již známému návrhu zákona. Za mě vše.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se k tomuto tisku konala obecná i podrobná rozprava. Dodám, že legislativně je ten návrh zákona velice jednoduchý. Potom ve svém přechodném ustanovení pamatuje na situaci, že by se nepodařilo přijmout tento návrh zákona včas tím, že dává nárok od 1. května, kdyby tedy účinnost a platnost zákona byla později. Tolik vše za mě.
Nemyslíme data, i my jsme v našem návrhu, tak jako například to bylo uděláno v Německu, nepracovali s konkrétními daty, ale s nějakými orientačními ukazateli a indikátory, a v tom našem plánu jsme například vždycky uvedli nejdříve toto datum. O tomto bylo informováno politické grémium a pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek mě informoval, že je možno zajistit přítomnost paní ministryně financí a pana ministra zdravotnictví a že takto to podporuje. Tudíž věřím, že to bude bod informativní.
Je zde tedy návrh na nový bod.
Mám jeden návrh, který bohužel nebyl úspěšný na grémiu, tudíž se pokusím o to, aby byl úspěšný zde, na jednání pléna Sněmovny. Podle mých informací již konečně byla učiněna politická dohoda nad tím, jak by měl ve finále tento tisk vypadat, jak by se ve finále mělo o tomto tisku hlasovat ve třetím čtení.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, ještě než začnu, tak se zeptám, pane předsedo Sněmovny, chci navrhovat bod na zítřejší odpoledne a chci se zeptat, jestli už tam máme nějaké pevně zařazené body.
Je tam jeden návrh jako první bod odpoledne.
Dobře, tak já dávám také návrh na zítřejší odpoledne, jde o bod číslo 15, sněmovní tisk 652, jedná se o dokončení druhého čtení projednávání návrhu na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, jehož cílem je ukončení zneužívání sociálních dávek a nastavení jasných pravidel do této oblasti. My už jsme to druhé čtení začali dvakrát, dvakrát jsme ho nedokončili a my bychom ho tedy chtěli co nejdříve dokončit. Navrhuji to tedy na středu, na zítra, na středu jako první bod na 14.30, protože podle vašeho vyjádření tam zatím nejsou zařazeny - jako druhý bod, jako druhý bod na zítřejší odpoledne. Děkuji.
Přečtu omluvu. S přednostním právem pan místopředseda Filip. S náhradní kartou číslo 27 hlasuje pan poslanec Kolářík, je tomu tak?
Děkuji za slovo. Důvod vám lehce představím. Možná si vzpomínáte, že tento zákon sem vláda poslala někdy loni na podzim. Důvody pro rychlé projednání jsou, řekl bych, dva. Jeden z nich je ten, že je potřeba.
Já se omlouvám, že vás přeruším, pane kolego, ale prosím opravdu o klid!
Od té doby se ten zákon nedostal na jednání ani v prvním čtení. Tento zákon přímo ovlivňuje životy milionů lidí v České republice a z dluhových otroků, kterými dneska jsou, může udělat slušné daňové poplatníky. Pojďme jim tu šanci dát.
Pan poslanec Radek Koten bude reagovat s faktickou poznámkou.
Dobrý den, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, vážený pane předsedající.
Pan poslanec Radek Holomčík v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Podal.
My jsme tento návrh nepodporovali, a to z několika důvodů. Mám indicie i z nejrůznějších kontrolních státních institucí, že v podstatě i kdyby to z nějakého záhadného důvodu prošlo a nevystavili jsme se žalobě Evropské komise, tak by to byla věc, která by byla nevymahatelná, a navíc by stála poměrně velké peníze. Tam si dovedu představit, že by to bylo nějak proveditelné. Je to článek, který se jmenuje Řešme skutečné problémy zemědělství. Věnuje se mimo jiné i tomuto návrhu a k tomuto návrhu je zde jeden odstavec. "Daný pozměňovací návrh není rozhodně ideální. Pro běžného spotřebitele navíc není vůbec snadno pochopitelný, vždyť stojí na takových parametrech, jako je například vážený průměr" - a teď je velmi důležitá část - "a navíc operuje s domněnkou, že soběstačnost v těch nejproblematičtějších položkách se bude vlivem zavedení podílů zvyšovat." Toto nejsou slova ani má, ani kolegy Martínka, ani pana poslance Bendla, ani pana Jaroslava Šebka, který je předsedou ASZ, a tato organizace Asociace soukromého zemědělství se vůči tomuto návrhu dlouhodobě vymezuje. Připomeňme, že Česká republika je silně proexportní ekonomika a z 80 % orientovaná právě na trhy Evropské unie. Skutečně chceme hazardovat tady s tímto? Já jsem se to doposud nedozvěděl. Ale, to je důležité říct: Budeme se mračit, když pro ni budeme hlasovat. Myslím si, byť chápu problematičnost a možná i částečnou nesystematičnost tohoto řešení, tak to mohl být signál pro naše hospodské, pro restauratéry, že aspoň v něčem se jim snažíme ulevit.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení ministři, kolegyně, kolegové, já bych začal trošku netradičně. Belgie, Itálie, Slovinsko, Portugalsko, Kypr, Španělsko - nebudu pokračovat. Zase ta červená čárka je Česká republika. Můžete se podívat, kdo všechno je před námi.
Česká televize je aktivním členem EBU a má velký podíl na dlouhodobé podpoře jejich základních hodnot, zejména nezávislosti. Prohlášení k situaci vydala i celosvětová pracovní skupina pro veřejnoprávní média GTF. Nyní více než kdy jindy existuje potřeba silných nezávislých médií veřejné služby, kterým mohou občané důvěřovat. Nedávné kroky vlády České republiky mají za následek politizaci Rady České televize, skupiny lidí, kteří jmenují generálního ředitele a schvalují rozpočet. V listopadu 2020 rada odvolala celou dozorčí radu a je zde přetrvávající tlak na odvolání generálního ředitele České televize Petra Dvořáka." Celosvětová pracovní skupina pro veřejnoprávní média již v minulosti vyjádřila znepokojení pod tímto trendem ve východní Evropě a po celém světě. Společně s evropskou vysílací unií EBU, jakož i Media Freedom Rapid Response - MFRR a Aliancí veřejnoprávních médií PMA, vystupujeme jakožto skupina lídrů médií veřejné služby, abychom ukázali naši silnou podporu hodnotám, které jsou jádrem médií veřejné služby: přístup, přesnost, zodpovědnost, kreativita, nestrannost, nezávislost a vysoký standard žurnalistiky. To vše je základem informované a zdravé demokracie. Vyzýváme české lídry napříč médii, byznysem a kulturou, aby vyslovili podporu nezávislým médiím. Lidé potřebují svobodná nezávislá média, aby jim poskytovala přesné informace, usnadnila erudovanou veřejnou debatu a diskuzi, činila vládu odpovědnou a sloužila jako hlídací pes ve veřejném zájmu." Dne 18. března 2021 zvolil volební výbor Poslanecké sněmovny do užšího výběru 12 kandidátů do Rady ČT, z nichž nyní Parlament zvolí čtyři nové členy. Z výsledku volby do užšího výběru je patrné, že politická loajalita převažovala nad odborností a nezávislostí, co se týká kritérií výběru. Partnerské organizace projektu Media Freedom Rapid Response - MFRR jsou také znepokojeny tím, že tato politizace Rady ČT vede v čím dál větší míře k politicky motivovaným aktivitám jako odvolávání všech členů Dozorčí komise Rady ČT v listopadu nebo zjevná snaha o nátlak na odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. Veřejnoprávní média mají být zdrojem nestranných informací a mají prezentovat různorodé politické názory. Vyzýváme vás, abyste zastavili probíhající politizaci Rady ČT a proaktivně zajistili její vyvážené složení v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem a normami. Vážené dámy, vážení pánové, bod, který právě projednáváme, vyvolává obavy a pochybnosti jak u domácích, tak zahraničních a mezinárodních institucí.
Vlastně sami mladí lékaři uvádějí, že častým důvodem pro odchod do zahraničí či mimo systém je nekvalitní a nedostupný systém vzdělávání. Proto především chceme usnadnit požadavky na splnění kmene nebo požadavky na jednotlivá akreditovaná zařízení a mnoho dalších.
Já jsem při svém cestování republikou zjistil, že v této zemi existuje segment služeb, který je systematicky likvidován touto vládou v rámci covidové krize, a je to segment, který dokáže vyprodukovat miliardy korun pro spoustu lidí, kteří se tomuto segmentu profesionálně jako svému zaměstnání věnují, a téměř to vypadá, že se chystá vznik dopravní divize Agrofertu, která si klade za cíl převzít byznys se zájezdovými autobusy v rámci České republiky. Tito lidé nemají žádné výdajové okýnko, nemohou své služby poskytovat nikomu jen tak jako spousta jiných podnikatelů, dokonce si nemohou otevřít ani garážové holičství nebo garážovou hospůdku, kde by prostě nechali lidi projet se autobusem. A je tady opravdu velké podezření na to, že je tady finanční síla, která je chce nechat vykrvácet, finanční a politická, a která chce převzít jejich byznys. Takže můžeme sledovat, pokud tyto své voliče - to prozatím nejsou voliči Volného bloku, pořád to jsou vaši voliči - tak pokud tyto své voliče nepodpoříte, tak je možné nebo prakticky jisté, že vám přijedou za prvé ucpat Prahu, zablokovat Úřad vlády, zablokovat Sněmovnu, a za druhé, že vám to v těch volbách spočítají. To je první návrh, který bych chtěl projednat jako třetí bod této schůze. Pácháme tento zločin na svých vlastních dětech - tedy někteří, protože moje dítě do školy za těchto podmínek nepůjde. Nemá na ně žádný certifikát, nikdo to nezkouší, nikdo to nekontroluje, nikdo neví, co k nám z té Číny chodí. A víte, že já nejsem odpůrcem Číny všeobecně jako třeba tady Demokratický blok nebo někteří jiní členové této Sněmovny. Ano, ti čínští manažeři za to byli popraveni, tak jak to v Číně chodí, nicméně kdo zaručí mému dítěti, že nějaký test z Číny byl vyroben tak, aby ty karcinogenní látky, které jsou používány při jeho výrobě, byly stoprocentně z té tyčinky odstraněny? Kdo se tady postaví a řekne: Já na to sázím celý svůj majetek, celou svou politickou kariéru, a jestliže za pět let nějaké dítě onemocní leukémií prokazatelně z toho, že použilo tyto testy, tak já se vzdám veškerého svého postavení a veškerého svého majetku? Je tady někdo takový? Ano, kývají na mě kolegové, že pochopitelně není. Takže je naší povinností tady v této Sněmovně, abychom si uvědomili, že došlo k dalšímu podvodu covidové mafie. Proto navrhuji jako druhý bod dnešního jednání usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že požadujeme po ministru zdravotnictví a po vládě České republiky ukončení povinného testování žáků na základních školách a nošení roušek. A co se týká těch čínských testů, tak minimálně by mělo být povoleno, aby si rodiče přinesli své vlastní testy, a ne aby jim to ředitelé zakázali a nutili je používat testy, které nemají žádný bezpečnostní certifikát, pocházejí z Číny a my opravdu nevíme, jestli karcinogenní látky, které byly použity při jejich výrobě, byly dostatečným způsobem z těchto testů odstraněny.
A to jsou podle mě nástroje, které by měly vést k tomu, jak efektivně, bez rizika a hrozeb arbitráží, soudních sporů, podporovat naše domácí nejenom zemědělce, ale i zpracovatele, a jít touto cestou.
To je ten základ. To je ten základní problém. Buď mi to vadí principiálně, anebo mi to vadí selektivně. Takže já děkuju za tu debatu.
S faktickou poznámkou teď vystoupí paní poslankyně Gajdůšková a potom s přednostním právem pan předseda Válek.
Děkuji za slovo. A já jsem velmi ráda, že tedy pan kolega Jurečka řekl, že dneškem uděláme tečku za touto anabází, za tímto úsilím, aby i čeští spotřebitelé měli stejně kvalitní potraviny, stejně kvalitní výrobky jako spotřebitelé ve všech ostatních evropských zemích. Děkuji ještě Olze Sehnalové a děkuji panu ministru Tomanovi, že se o to skutečně zasloužili, a tu celou práci pan ministr dokončil, samozřejmě spolu se všemi, kdo pro to hlasují.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Je dobře, že se podařilo vyřešit dvojí kvalitu potravin.
Lze proto doporučit, aby volební výbor Poslanecké sněmovny vždy řádně zkoumal způsobilost nejen samotných kandidátů, ale i nominujících subjektů. V případě nejistoty, zda nominující subjekt skutečně představuje dané společenské zájmy, lze doporučit vyžádání si dodatečných informací od nominujícího subjektu tak, aby byla tato nejistota odstraněna.